Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zároveň předám řízení schůze.
Dobré poledne. Ptám se paní navrhovatelky, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, je tomu tak. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Jenom zkráceně.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid, ať nás může paní navrhovatelka seznámit se svými argumenty. Prosím, pokračujte.
Úřad ale musel ve správním řízení prokazovat, že klient neumí hospodařit s penězi nebo dávku zneužívá. Tento návrh byl přijat. Ráda bych znovu zdůraznila, že jde o část jedné dávky v rozmezí 35 až 60 % výše dávky, zbytek dávky, stejně jako všechny ostatní dávky, které klientovi a jeho rodině náleží, jsou vypláceny v penězích. V dalších měsících si agenda sedla a nyní není předmětem stížností ani odvolacích řízení, jak nám bylo i včera doručeno od úřadu práce. Prosím vás o jeho podporu.
Děkuji zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Pastuchové. Přeje si vystoupit paní zpravodajka garančního výboru? Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Rutová, po ní vystoupí pan poslanec Sklenák.
Pan premiér Andrej Babiš i paní ministryně Schillerová často kritizují obce a města za to, že mají na svých účtech desítky miliard korun, že dostatečně neinvestují a že si mají vzít příklad ze státu. S tím nemohu souhlasit. Zde je totiž možné vidět obrovský rozdíl v přístupu obcí a měst a přístupu vlády k hospodaření. Spoří si peníze na spoluúčast při financování dotací, na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Myslí na mnoho let dopředu. Její hospodaření se dá charakterizovat dvěma slovy, a to zapomnění budoucnosti. Dle našeho názoru tento zákon je toho důkazem, a z toho důvodu klub Starostů a nezávislých tento návrh nepodpoří.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové.
Děkuji za slovo. Já tu novelu zákona považuji za velmi nezodpovědný nápad. To jí je málo, chce si ještě sáhnout na rezervní prostředky, které byly určeny na mimořádné situace. V takovém případě aby vláda dokázala zabezpečit důchody, si do tohoto fondu může sáhnout a ten deficit pokrýt. Nicméně díky té nízké nezaměstnanosti dneska takový problém nemáme a vládě je líto, že tyto peníze budou ležet na tom účtu a nebude je moci přerozdělit. Já to považuji za velmi nezodpovědné. Vláda má dostatek peněz na přerozdělování. Vidíme to dnes a denně, jaké nesmyslnosti typu žákovského jízdného dokáže schválit a dokáže platit.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vládní návrh v tuhle chvíli je takový kočkopes mezi těmito dvěma přístupy, který současně říká - teoreticky mají být na sanaci škod na životním prostředí a na stavbu infrastruktury, ale když vláda bude chtít, tak si je převede do svého rozpočtu a udělá z toho běžný příjem, s kterým naloží podle svého. My považujeme tento přístup za nešťastný. Podobně to zase umožní jindy si udělat rezervu třeba na předvolební rok. Dnes už ten zákon počítá s tím, že v případě, že důchodový systém bude v minusu, tak je možné to z tohoto rezervního fondu sanovat, ten minus. Ale vzhledem k tomu, že důchodový systém je teď podle predikce vlády na poměrně krátkou dobu, ale na nějakou dobu bude v plusu, tak oni přesto chtějí umožnit převádět peníze do rozpočtu jako běžný příjem bez omezení účelu.
Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi.
Děkuji, pane předsedající. Žijeme v unikátní době. Ekonomika roste nebývalou rychlostí, nezaměstnanost je minimální, zaměstnanost vysoká, díky zvyšování mezd se zvyšují odvody. Už v návrhu je dalších 40 miliard schodku rozpočtu. K tomu ještě se rozpouštějí rezervy. Nezlobte se, ale tahle vláda vládne způsobem po nás potopa.
Aby tedy mohli zvážit důvody hodné zvláštního zřetele a neudělit tu výplatu v poukázkách.
Děkuji. Faktickými poznámkami budou reagovat paní poslankyně Pastuchová a paní poslankyně Hyťhová.
Děkuji. Ale také nám tady úřad práce píše, že se nepotvrdil předpoklad o výrazném navýšení počtu stížností v souvislosti se změnou způsobu výplaty. Dříve ty úřady práce musely zdůvodnit, proč nedávají peníze, ale dávají stravenky. Dneska budou muset zdůvodnit, proč nedávají stravenky, ale peníze.
Děkuji.
Jelikož jsme spolu v sociálním výboru a on tam říkal, že z těch poukázek nelze platit kolejné pro vysokoškoláky, a tady vlastně na mikrofon tvrdil, že si z toho lidi kupují jenom to nejnutnější, jenom to nejlevnější a že musí šetřit, tak by mě zajímalo, proč na výboru říkal, že z toho nejde platit kolejné. Přesně, jak tady paní kolegyně doplnila.
Děkuji za slovo. Jenom aby nedošlo k mýlce. Jenom jsem chtěla zdůraznit, že v tom vyjádření jako první bod zmínili vysokou administrativní náročnost spojenou mimo jiné s finančním modulem ekonomické činnosti. A cituji: Administrativní náročnost zasáhla i do činnosti správního řízení, kdy bylo nutné všechny dávky příspěvek na živobytí, jež byly nepřetržitě vypláceny, či další období přehodnotit. - Takže to je to, co bylo v minulosti.
Takže my si přiděláváme jenom práci navíc. Jedna stránka jsou peníze za vydání a druhá stránka peněz je za výběr. Jdou to prodat. A těch, kteří to vykupují, je hromada, protože je to jednoduchý zisk.
Následuje faktická poznámka pana poslance Sklenáka. Po něm s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. Já jsem na sociálním výboru hovořil o tom, že samozřejmě dnes jsou celé rodiny v hmotné nouzi. On musí také nosit něco oblečené, musí cestovat a tak dále. Ale samozřejmě ta má připomínka byla obecná, že to uspokojení základních životních potřeb je širší než jenom potraviny. Tak to jenom na vysvětlenou.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, je škoda, že ministři sem chodí jak do houslí. Myslím, že z tohoto důvodu jsme to do toho zákona prosadili.
Děkuji vám. Procedura byla schválena. Zahájil jsem hlasování číslo 40 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 41, z přítomných 179 pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ptám se navrhovatelky, paní ministryně financí, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Paní ministryně, máte zájem vystoupit? Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Předložená novela je již ve třetím čtení a při minulých jednáních byla rozsáhle komentována a vysvětlována. Na úvod si tedy dovolím pouze v kostce připomenout její základní cíle. Beru zpět, takže se omlouvám. Jak už jsem vysvětlila v rámci prvního a druhého čtení, důvodem předložení návrhu tohoto zákona je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe. Hypoteční zástavní listy jsou cenné papíry, které smějí emitovat pouze banky. Jedná se o dluhopisy, které jsou kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů, proto se někdy také obecněji hovoří o krytých dluhopisech. Z pohledu investorů se jedná o nadprůměrně bezpečné cenné papíry, z pohledu jejich emitenta, tedy banky, představují snadný způsob, jak získat finanční prostředky pro poskytování hypotečních úvěrů za výhodných podmínek. Naší snahou je tedy především zatraktivnění emise hypotečních zástavních listů pro investory. Ve stávající právní úpravě byly identifikovány dva zásadní nedostatky, které tato novela odstraňuje. Předložený návrh zákona není transpoziční, jedná se o národní legislativní úpravu, která však respektuje evropské právní předpisy a je s nimi plně v souladu.
Děkuji paní ministryni financí a otevírám rozpravu, do které nemám v tuhle chvíli žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. O totéž požádám ministryni financí.
Děkuji za slovo. Přestože předložený materiál je poměrně obšírný, tak svědčí o důkladné přípravě a konzultacích mezi ministerstvem a bankovní asociací a dalšími aktéry v této oblasti, že nebyl přeorán, spíše doplněn, protože pozměňovací návrhy se týkaly některých drobných inspirací, které přišly zejména z oblasti evropského práva. Čili to je krok pátý.
Omlouvá se pan poslanec Zaorálek z odpoledního bloku jednání od 15 hodin do konce pracovního dne z pracovních důvodů. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Skopeček, poté paní poslankyně Vrecionová.
Nejprve k té výtce, že jsme nepodpořili zelenou naftu. My vám slibujeme, že nebudeme podporovat nikdy žádnou výjimku pro konkrétní vybranou podnikatelskou skupinu. Ale když přijdete s nějakou výjimkou na úkor ostatních podnikatelů pro jakoukoli jinou skupinu podnikatelů, nemusí to být zemědělci, tak my to nepodpoříme rovněž. Až přijdete se slevou spotřební daně na benzin pro všechny podnikatele, pro pekaře, řezníky, zemědělce, tak to mile rádi podpoříme. A o tom je zelená nafta. Není o podpoře podnikání, je o podpoře jedné vybrané podnikatelské skupiny na úkor těch ostatních. Ale když přijdete se sníženou spotřební daní na benzin, která bude platit pro všechny podnikatele, mile rádi se i jako klub ODS k takovému komunistickému návrhu přidáme. Ale moc nevěřím tomu, že ho předložíte. Co se týče té druhé výtky pana předsedy Filipa, že to není o tom, kdo je pro podnikání a kdo je proti podnikání, no je to o tom. To si přiznejme. Vláda chtěla dodatečné zdroje od živnostníků, a proto prostě ty výdajové paušály změnila. My říkáme, že podnikatelé u nás, a já jsem říkal ta čísla, plní při svých daňových povinnostech spoustu času, ve srovnání například se Švýcarskem nesrovnatelně. Jestliže jim chceme snížit daňové povinnosti, hodiny, které tráví daňovým přiznáním, tak si myslíme, že to je podpora podnikání. O tom to je.
Připraví se pan předseda Kováčik.
Co navrhujeme jako náhradní řešení. Tak já vůbec nevím, proč vlastně v tuto chvíli to někdo nechce podpořit.
Další faktická poznámka - pan předseda Kováčik, poté pan poslanec Volný.
Ekonomicky se zničí. Jenom poslední poznámku k panu kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím předsedajícího. Ani pan předseda Filip, předseda KSČM, ani já jsme ve svém vystoupení ani písmenko neřekli proti tomu návrhu. Takže pro příště poprosím trošku přesněji poslouchat. Napadáte nás za něco, co jsme tady vůbec neřekli. A co se týká rozhodnutí poslanců a poslankyň, nevím, jak u vás, u nás je to podle vědomí a svědomí a ne podle toho, jak někdo hlasoval na výboru.
Další faktická poznámka - pan poslanec Volný a poté pan předseda Stanjura.
Děkuji, pane předsedající. Ale já jsem tady přece dost barvitě a podrobně vykreslil případ podnikatele, kterému bylo doměřeno 35 milionů daňového nedoplatku. To si myslíte, že byl malý podnikatel?
Ano, je pravda, že jsme členy Evropské unie. Když kritizujeme zelenou naftu, tak neříkáme, že nemáme podporovat české zemědělství. Jenom říkáme, že máme podporovat jinak. Takže nejde o to, jestli ano, nebo ne. A my tento nástroj nepovažujeme za dobrý. Na to my jsme připraveni. K tomu vyzýváme dlouhodobě. A k panu poslanci Volnému jenom poznámka, která mě napadla.
Děkuji za naprosto přesné dodržení času.
A já vás prosím, pojďme těmto profesním svazům a Hospodářské komoře vyjít vstříc. Protože tento návrh je dobrý. Je dobrý v tom, že nepreferuje žádnou skupiny na úkor jiné. Je také dobrý v tom, že nikomu neukládá nové povinnosti, ale naopak je snižuje. Je to návrh, který stát téměř nepocítí, a takových návrhů je málo. Proto vás prosím o velkorysost.
Tak pokud nemáte závěrečné slovo, můžeme se věnovat návrhům, které jsou k hlasování. První návrh, pane zpravodaji, je návrh na zamítnutí.
Nejprve bychom se měli vypořádat s legislativně technickou úpravou, to je ta účinnost, a poté rovnou hlasování o návrhu zákona jako celku.
Chce někdo hlasovat o proceduře, když je tak jednoduchá? Budeme hlasovat o návrhu legislativně technické změny. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. Zahájil jsem hlasování číslo 38 a ptám se, kdo je pro? Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas. Ptám se kolegy Foldyny, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Nicméně v politice člověk musí hledat kompromisy, aby našel nějaký výsledek.
Pan navrhovatel určitě ne, ale pak zpravodaj určitě.
Hezké dopoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Krátce bych zrekapituloval. Rozpočtový výbor Parlamentu jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Za druhé hlasovat o návrhu zákona jako celku. Rozpočtový výbor zaujímá následující stanovisko k předloženému komplexnímu návrhu.
Debata se nám rozproudila. Tady jsme někteří z nás obviňováni z demagogie proto, že chceme snížit daně. To asi uneseme. A ani ho nejmenujete. Tak sem přijďte, řekněte, co to je za člověka, když jste mluvil pravdu, to aspoň bude mít trošku úroveň. Ale stejně bychom se měli bavit věcně. To by byl jako argument, že se kvůli tomu má zakázat prodej vozidel.
Ony jsou spíše výhodou. Prosím, to je věc jedna. Já vím, že je nespravedlivá evropská zemědělská politika vůči novým zemím. Tvrdím a opakuji, že pokud budou dotovat Německo, Francie, potažmo Evropská unie, musíme dotovat i my. A jestliže se snažíme o nedotování, pak toto je nesystémový krok vedoucí k obrovským škodám. To není o nějaké pravolevé politice, to je o zdravém rozumu.
Jestli máte něco k řešení, prosím v předsálí.
Děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, zbývající členové vlády, kteří tady jste. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji.
Vážené kolegyně, kolegové, debata se nám opravdu rozproudila. Já jsem za to velice rád a chtěl bych vám za to poděkovat, protože si myslím, že to je to důležité, co dneska děláme. Pod řadu názorů bych se podepsal. A jeden tady nezazněl. Děkuji za pozornost.
Další faktická poznámka pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Schwarzenberg.
Děkuji za slovo. Já to malinko rozšířím. Ta druhá, za to pan Babiš už nemůže, a ta je dlouhodobější. Vžijme se do toho úředníka jakéhokoliv úřadu, který chce někoho sankcionovat.